A buď tam zůstanou, anebo se najde někdo, kdo jim pomůže přesunout se někam, kde se jim bude dařit lépe, kde se budou cítit bezpečněji a hlavně kde budou moci chodit do školy. Znovu opakuji, jsou na území řecké vlády, na území Evropské unie v utečeneckých táborech a stačí malá aktivita vlády a trochu pozornost vlády a 50 či více dětí, my říkáme nejméně 50, bude mít lepší život. To je ta strašně jednoduchá otázka.
Teď je přihlášen do rozpravy pan poslanec Pavel Jelínek.
Donutily nás k tomu skutečnosti, neměli jsme bohužel jiné východisko. Nejde jen o Polsko, ale o celou Evropskou unii." V současné době jsou eurokomisaři na Slovensku, kde konstatují nespokojenost s vysokou korupcí. Co bude následovat v dalších měsících? Co se například děje v Maďarsku? Pár informací z médií: Maďarský premiér Viktor Orbán je v rámci EU jedním z nejtvrdších odpůrců přijímání migrantů. Evropský parlament jasnou většinou přijal doporučení, aby Evropská komise zahájila proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení hodnot EU. Pan Viktor Orbán v europarlamentu odmítl všechny výtky o porušování demokracie, právního státu a základních práv. Není ale začátek celého tohoto procesu, který vyústil v hlasování o článku sedm unijní smlouvy, někde v nedávné minulosti Maďarska? Podle kritiků ale obsahuje nacionalistické prvky a zvyšuje vládní kontrolu nad justicí i centrální bankou. Brusel kritizoval především ústavní dodatky týkající se ekonomiky včetně omezení nezávislosti centrální banky. Clintonová v dopise Orbánovi vyjádřila obavy o směrování maďarské demokracie, přičemž upozornila na omezování nezávislosti justice a médií. Naše Ústava začíná: My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ano, raději bych byl za více národního přístupu k ústavním zákonům, obzvlášť když jsme věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české a státnosti československé. V této souvislosti někde slyším o vykrádání politického programu SPD panem premiérem Babišem. Pamatujeme si všichni velmi dobře, co to je, když za nás rozhodují druzí, kdy vedle našich panelových domů létají bojové vrtulníky a zily bourají do našich sanitek. Jsme určitě dostatečně citliví na rozhodování o nás bez nás. Opravdu po ratifikaci globálního paktu o migraci jednotlivými státy se migrace jako lidské právo nestane nadřazenou nad národními migračními zákony a milionům migrantů se tak neotevřou nové a výrazně jednodušší možnosti cest do Evropy, přičemž se odbourají národní právní překážky? To jsou otázky, proč vyjádření naší vlády k otázce globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a globálnímu paktu o uprchlících přednesené panem ministrem naprosto odmítáme a žádáme o přijetí usnesení předkládaného SPD.
Děkuji panu poslanci. Dalším na řadě je přihlášen pan poslanec Radek Rozvoral.
Konečnou kontrolu nad plněním a fungováním povinných kvót měla mít Evropská komise. Při uplatnění korekčního mechanismu měl být použit referenční klíč založený na počtu obyvatel a velikosti ekonomiky jednotlivých členských států tak, aby tento mechanismus odlehčil členským státům, jež jsou vystaveny neúměrnému tlaku. Další otázkou by mohlo být, jak je to se slučováním rodin. Po přijetí globálního paktu nastane členským státům nově povinnost slučovat rodiny nejen uprchlíkům, ale i migrantům, a to hlavně u dětí bez doprovodu a ve všech fázích migrace. Globální pakt o uprchlících staví návratovou politiku pouze na bázi dobrovolných repatriací, a to i pro země původu uprchlíků. Přijetím globálního paktu o migraci bude členským státům znemožněno tzv. kolektivní vyhošťování. Můžeme říci, že globální pakty jsou neziskovkám ušity přímo na míru. S přijetím globálních paktů signatářské státy přijímají i cenzuru na informace týkající se migrantů a migrace. Globální pakty nejsou nastaveny tak, aby nelegální migraci utlumily nebo jí zabránily. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi poděkovat, že jste mě vyslechli. Jsem připraven na diskusi, zároveň žádám, aby diskuse byla věcná a pokud možno jsme se dobrali ještě dnes nějakého závěru.
Vážené dámy a pánové, jsem rád, že se po iniciativě SPD a KSČM podařilo zařadit na program schůze projednání stanoviska ke globálnímu paktu OSN o bezpečné, řízené a pravidelné migraci a ke globálnímu paktu o uprchlících. Záměrně říkám pravidelné, protože v překladu toho anglického slůvka rozhodně k němu má blíže význam pravidelné. Chceme, aby Česká republika odstoupila z těchto jednání a samozřejmě tyto dokumenty nepodepisovala, stejně jako to již udělaly USA a Maďarsko, a zřejmě se k tomuto dokumentu nepřipojí ani Polsko. Vláda se tedy nadále hodlá stavět k migraci vlažně. Podle tohoto dokumentu OSN je migrace nezastupitelným a dobrým procesem, což jsou slova z tohoto dokumentu, který by měl být podpořen. Ano, právo svou zemi opustit patří ke svobodě každého z nás, nijak z toho ovšem neplyne právo usadit se kdekoli na světě bez ohledu na ty, komu daná země patří. Filozofií OSN a zjevně také europarlamentu a poslanců jiných stran tady v Poslanecké sněmovně je legalizovat globální squatting. A známe už i první smělé plány. Globální kompakt vyzývá k poskytnutí kapacit pro přesídlení deseti procentům celkového počtu uprchlíků ve světě ročně. Abychom věděli, o jakém čísle mluvíme, OSN loni odhadla, že ve světě momentálně žije 258 milionů lidí mimo svou zemi původu.
Tou první věcí byla otázka transpozice. Další záležitost se týkala úpravy v zahraničních právních řádech, kdy jsme bohužel nedostali přehled toho, jak se s tím v zahraničí, v jiných zemích, vypořádali. Další výtka se týkala umenšení prostoru obviněného ke své obraně. A to, že jsou tam jenom dva roky, to teda není úplně nějaká valná útěcha. Poněvadž už máme takovou zkušenost v rámci třeba rozhodčího řízení, že to úplně nejsnazší, jak obstruovat, je namítnout nepravost nějakého důkazu. Namítnout to, že se jedná o falešnou listinu, že ten podpis je falešný například. Toto jsou věci, které bohužel nebyly vypořádány ani zde v Poslanecké sněmovně a bohužel je nevypořádalo ani předchozí ministerstvo. A říkám, není to výtka na současného pana ministra, který je mi velmi sympatický.
Já už jsem se bál, že materie maření spravedlnosti je natolik zajímavá a atraktivní, že jste si u toho trošku zdříml. Pirátská strana je protikorupční strana. A já upřímně doufám, že naprosto drtivá většina advokátů se na ničem takovém nepodílí. Stejně tak se lidi můžou stát obětí toho, že někdo proti nim křivě navede svědka. V případě, že státní zástupce takovýmto způsobem svoji moc zneužije, tak ten zákon počítá s kvalifikovanou skutkovou podstatou, to znamená s vyšším trestem pro toho státního zástupce. To znamená, je to i zákon, který chrání občany před zneužitím moci vůči nim. Protože to jinak vůbec není možné zjistit, že k tomu v podstatě došlo, a prokázat to u soudu. V případě těch základních skutkových podstat tam ta možnost odposlechů není. Takže ten samotný zákon, ať už se přikloníme, nebo nepřikloníme k tomu režimu navádění, nebo svádění, jak je to v tom zákoně, tak je tady potřeba. Moc děkuji panu předsedajícímu. Takže my ten návrh na vypuštění odposlechů, nebo alespoň já ten návrh na vypuštění odposlechů pro korupční případy maření spravedlnosti, který podal pan poslanec Chvojka, nepodpořím. Protokol o zničení záznamu založí do spisu. A v minulosti ano, byl problém, že se to zneužívalo a že se tady odposlouchával kdekdo.
Stejně nedokážeme spasit celý svět. A jestli to myslíte vážně, tak rozprodejte svůj majetek, prodejte poslední košili a jako František z Assisi běžte zachraňovat lidi. Syrské děti patří primárně do Sýrie. Sýrie je samostatná země, která je v OSN, má velké části území, kde se vůbec nebojovalo, čili primárně ty děti jsou jejich, stejně jako české děti patří do České republiky.
Kdybych reagoval na slova pana poslance Klause, tak já bych to parafrázoval asi slovy Čechy Čechům a sirotky Syřanům.
Logika pana poslance Klause je svým způsobem odzbrojující. Jistě, i tak je samozřejmě možné se na ten problém dívat. Anebo si budeme vymýšlet důvody, proč to nejde.
Připraví se pan poslanec Pavel Plzák.
Marian Jurečka tady vypočítal ty úspěšné migranty do České republiky, kteří přispěli k rozvoji České republiky, ale ne úplně každý migrant do České republiky byl přínosem. Někteří migranti z Japonska nám například v roce 2008 prosazovali multikulturalismus a to rozhodně není pozitivní záležitost pro Českou republiku.
Budu faktický na pana kolegu poslance Jurečku. Prosím vás, občanská válka v Řecku, to byla pomoc naší komunistické strany svým soudruhům v Řecku, jestli se dobře pamatuji.
Mám tady dalších pět faktických poznámek.
Já se toho už vzdám, já to nechci rozdmýchávat.
Děkuji.
Ty děti paní Michaela Šojdrová byla navštívit. Může vám dodat filmový i obrazový materiál. To je pro mě něco naprosto neuvěřitelného.
Děkuji za dodržení času. S faktickou poznámkou paní poslankyně Langšádlová. Připraví se pan poslanec Klaus a pan poslanec Kopřiva. Prosím, máte slovo.
A k tomu Řecku, no těm dětem to bylo úplně jedno. A já si opravdu myslím, že to, co tady bylo provedeno, že Československo, byť tenkrát komunistické, přijalo ty děti a dalo jim dobré podmínky pro život, že to byl správný krok.
To znamená, tak jaká je teda česká zahraniční politika? Každý říká něco jiného. Je to prostě jeden velký, budu slušný, zmatek. Ale to si opravdu Česká republika nezaslouží. Takovou absolutně skandálně neodpovědnou zahraniční politiku, co předvádí vaše vláda. Já vím, že vaše vláda je slepenec. Že máte úplně protikladné programy v mnoha věcech, úplně jiné zájmy. Ale alespoň prosím neobtěžujte těmito svými rozpory občany, aby byl v zahraniční politice takový zmatek. Jestli neprojde naše, tak nějaké, s kterým třeba nebudeme souhlasit. Protože jak můžete, vážení kolegové v koalici i v opozici, věřit takovéhle vládě, kde skutečně premiér a ministr zahraničí, a dokonce jejich europoslanci každý dělá úplně něco jiného a říká něco jiného? To je přeci otřesné. Stanovisko SPD k této problematice je takové: V naší zemi máme dost vlastních sirotků a nezaopatřených dětí v klokáncích a ti potřebují naši pomoc v první řadě, a ne abychom propagandisticky přijímali cizí sirotky a na život našich sirotků se pořádaly veřejné sbírky. Situace je ovšem taková, že přijetí několika desítek sirotků ze Sýrie situaci v této zemi samozřejmě nevyřeší. Legální syrská vláda, jak víme, kontroluje většinu území státu a má všechny prostředky k tomu, aby se o tyto děti postarala.
Děkuji. Prosím, abyste návrh usnesení předal zpravodaji a předsedajícímu. Mám tady nějaké omluvenky. Nyní tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Hrnčíře. Dvě minuty, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já bych chtěl krátce zareagovat na chlácholivá slova pana ministra Hamáčka. Dochází k tomu právě přesunutím prostředků a mechanismů řízení z ilegálních pašeráckých skupin na členské státy, legální mezinárodní instituce, neziskové organizace a samozřejmě i soukromý sektor.
Děkuji panu poslanci.
Vážené kolegyně, kolegové, hnutí SPD dlouhodobě programově odmítá migraci. Neděláme to z nenávisti nebo z jiných nízkých pohnutek. Naše země prostě není volné a nové teritorium, které hledá nové občany a potřebuje budovat novou kulturu a hodnoty. Jsme země s tisíciletou tradicí národní i kulturní. Nemáme žádné historické závazky k přijímání lidí z bývalých kolonií nebo jiných závislých území. A každý národ nechť žije podle svého a podle výsledků své práce. Budeme dokonce jednoznačně tato práva národů hájit. Není ale žádný rozumný důvod zapojovat Českou republiku do imigračních projektů. Imigrační projekty na jakékoliv úrovni přímo ohrožují zájmy našeho národa a hlavně suverenitu našeho státu. Česká republika je dědictvím našeho národa a není žádnou administrativní jednotkou Evropské unie, OSN nebo nového světového řádu. Nad suverenitou této země nestojí žádné právo někoho se sem přistěhovat a užívat hodnoty, které vytvořili naši předkové. Jen arogantní ziskuchtiví globalisté a mocichtiví neomarxisté si myslí, že s národy mohou hrát své mocenské hry. Pod zástěrkou humanity jde o moc, zisky a zásadní útoky na svobodu. Chtějí udělat ze světa množinu pracovní síly a spotřebitelů. Chtějí udělat z imigrace legální právo, které stojí nad suverenitou zemí a zájmy národů. Je samozřejmé, že podobné záměry mají podporu Evropské unie, která chce zbavit členské státy práva svobodně rozhodovat o vlastní imigrační politice. Podporovat Evropskou unii znamená podporovat migraci. Nevystoupit tak jako Maďarsko a Spojené státy americké z globálního paktu pro migraci znamená zásadní ohrožení našich zájmů a rezignaci na obranu těchto našich zájmů. Já zde také mám to samé usnesení, které zde navrhl předseda SPD Tomio Okamura, tak ho číst nebudu a přečteme ho až v podrobné rozpravě. Ale místo toho mi dovolte ještě zareagovat na slova pana ministra zahraničí Hamáčka, který řekl, že ta věc není závazná. Globální pakt o migraci OSN, že není závazný. Ano, není závazný, má pravdu.
A co chci říci? Mnozí z vás jste tam byli. A jednoznačně z toho semináře vyplynulo, že právě na otázku jednak tedy celkově samozřejmě maření spravedlnosti, ale zvláště toho svádění není prostě jednotný názor ani v rámci těchto justičních kapacit. A není tedy moudré z mého pohledu to tímto způsobem přidávat do normy, která je jednoznačně transpoziční. To tady už zaznělo. Samozřejmě to je věc, která jde možná za původní sestavou Ministerstva spravedlnosti, nikoli za současným panem ministrem. Ale pokud je zde požadavek i ze strany právní obce, aby tato věc byla hlouběji prodiskutována, tak skutečně nejděme touto cestou, která svým způsobem znejistí tu rovnováhu v rámci trestního procesu. Prostě tak to je.
A ještě jedna faktická poznámka - paní poslankyně Válková.
Opravdu neznejistí. A soudci jsou velmi zdrženliví. Vždycky. Takže oni byli zdrženliví, jako jsou zdrženliví většinou, pokud neděláme úplný kiks. Pokud bychom chtěli zkriminalizovat něco, co by bylo v rozporu s celkovým systémem a východisky trestního zákoníku, tak by jistě pan předseda Nejvyššího soudu Šámal začal být už ne tak odtažitý. Ale tady jde o věc, která očividně je předmětem diskuse zejména naší. Já jsem se snažila konkretizovat na příkladech, a pan kolega Michálek, vaším prostřednictvím, pane předsedo, to dovedl téměř k dokonalosti. Teď se probudí zase on jistě, když hovořím o něm, že dovedl něco téměř k dokonalosti, když říkal, že existují ty případy obíhání svědků a jejich navádění.
To je podstatná věc zasahující do lidských životů. My bychom opravdu mnohem spíš měli poslouchat ty právní profese, kterých se věci týkají. To přece vůbec není ochrana advokátů. To je věc, které se tady opakovaně nerozumí. A budu na to dělat seminář 12. října. Všechny srdečně zvu. Ochrana advokacie, jejího tajemství, je ochrana těch obviněných. Je ochrana každého občana, který má právo na obhajobu. To není žádná výsada advokacie. To je právo na obhajobu. To byla první poznámka. No tak to teda já říkám, to opravdu vyřešené nemáme. Ani zdánlivě. Počet odposlechů stále narůstá. To, že jsme se naštěstí dostali z takových těch situací, že si mohl policista zaběhnout za soudcem nebo státním zástupcem, předat mu hromadu telefonních čísel a odposlouchávat i předsedu Ústavního soudu, tak toho jsme se možná zbavili. To není věc, která by nebyla zneužívána v této zemi. A říkat, že je to všechno v klidu a v pohodě, se mi zdá, že nemá od tohoto pultíku zaznívat. A poslední věc. Návrhy pana kolegy Chvojky, které směřují k tomu, kdy odposlechy nelze použít... Zaprvé to zdaleka nejsou korupční trestné činy, ani navádění, ani svádění. Někdy to může být korupce, někdy to nemusí být korupce, ale rozhodně to nejsou automaticky korupční trestné činy. Není to ovlivňování veřejných orgánů. Tady se říká, jsou to tak závažné trestné činy, že i při nižších sazbách můžeme nasazovat odposlechy. Nikdo nezpochybňuje, že při těch nejvyšších a nejkvalifikovanějších trestních podstatách bude odposlech nasazen. Ale jestli opravdu toto pokládáme za ta zásadní ohrožení společenských hodnot, že bude možné proti nim nasazovat odposlech i v případech, kdy není ta trestní sazba, to nepokládám vůbec za automatické a samozřejmé. A velmi bych se přimlouval, abychom touto cestou nešli. Děkuji za pozornost.
Nyní dvě faktické poznámky. Paní poslankyně Válková - opět?
Chci se přihlásit k poslaneckému návrhu usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna České republiky vyzývá vládu České republiky, aby neprodleně zahájila kroky, které povedou k odstoupení České republiky od Newyorské deklarace o migraci."
Můj návrh usnesení má dva body: "Poslanecká sněmovna
Z místa se hlásí pan poslanec Kopřiva.
Já bych rád navrhl usnesení: "Poslanecká sněmovna
Děkuji.
Děkuji za slovo. Děkuji, že vyhovíte této formální záležitosti.
Děkuji.
S přednostním právem pan předseda Poslanecké sněmovny Vondráček.
Ještě bych použil jeden historický exkurz do minulosti. Určitě si pamatujete na vystoupení bývalé europoslankyně Zuzany Roithové, tehdy to bylo k podpisu Lisabonské smlouvy, tuším, kde nakonec zatančila a řekla: nenechte se strašit. Tak prosím vás, nenechte se strašit a skutečně tento globální pakt odmítněte.
Já také děkuji a nyní prosím paní poslankyni Jarošovou. Připraví se pan poslanec Peksa.
Vážené dámy a pánové, Česká republika bude stát před rozhodnutím, jak se postavit na prosincovém zasedání OSN k materiálu nazvanému globální pakt o migraci, který má určovat pravidla legálně řízené migrace a nastavovat podmínky pro integraci migrantů. Hrozí nám nebezpečí, které, jak ukázala migrační krize v roce 2015, Evropa nebude schopna zvládat. Jeho přijetím se značně svazují ruce státům, které budou na případnou migrační vlnu nuceny reagovat, protože prakticky znemožňuje státům bránit své hranice a rozhodovat o tom, kdo bude na jejich území vpuštěn a za jakých podmínek obdrží případný azyl.